Já si nedovedu představit, že by se našel tak andělský rektor, který pochází z jedné fakulty, že by fungoval vůči všem těm fakultám naprosto spravedlivě. Chtěl bych tomu věřit, ale zatím život mě vždycky v těchto věcech zklamal. Ale jedna věc, která je zásadní, která nepřipouští kompromis, podle mého názoru je to, aby děkan měl možnost v pracovněprávních vztazích vystupovat jako někdo, kdo v tom má zásadní slovo. pak je nemusíme mít, pak to všechno můžeme udělat na úrovni té univerzity. To je věc, která nikomu nemůže vadit, do ničeho nezasahuje, a věřte mi, tak fakulta bude v tom okamžiku funkční.
Prosím, máte slovo.
Ani ta není tak zcela korektní. Předložil jsem to včas z hlediska všech náležitostí, které jsou potřebné v předkládání poslaneckých návrhů. Je to zásadní problém našich vysokých škol.
Prosím, máte slovo. Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Štětinu s řádnou přihláškou.
Musím říct dvě nebo tři základní věci. Já bych si dovolil říct jednu věc. Já jsem to rázně odmítl, protože bych degradoval práci všech vážených pánů profesorů a docentů, kteří si tyto tituly zasloužili. Jedná se taky o to, že tito slovutní páni profesoři vychovávali naší generaci, a samozřejmě kvalita školství byla daleko lepší, než je v současné době, a to bohužel díky velikému rozmachu soukromých vysokých škol. S tím souvisí pochopitelně i moje další a možná již závěrečná připomínka. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli.
Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, doklopýtali jsme k třetímu čtení vysokoškolského zákona. Tehdy jsem si stěžovala a říkala jsem, že je mi líto, že je to promarněná šance. Tato novela zcela ignoruje celoživotní vzdělání. V roce 1998, když vstoupil v platnost současný vysokoškolský zákon, bylo celoživotní vzdělávání vlastně novým pojmem. My jsme se s tím naprosto nevypořádali. A to, co mělo být původním zákonem, se stalo novelou, ze které jsme vlastně ukrojili jenom část, která se týká akreditací. To jsou pozměňovací návrhy, které se týkají akreditačního úřadu.
Rozdělení peněz na kraj, respektive to, co tady říkal pan kolega Bendl. Jenomže samozřejmě existují obce, přes které buď běží doprava, nebo některé jsou znečištěny prachem, které by potřebovaly dostat také nějakou kompenzaci a podle stávajícího systému ji nemají. Přenesení kompetencí na kraje by zřejmě zvýšilo šance pro tyto obce, ale nikoliv by jim dávalo jistotu, protože pak by mohl rozhodnout kraj a převážit zájmy některých jiných obcí. Nicméně tento návrh nezískal podporu. Argument, že firmy dávají peníze na odstraňování důlních škod, není zcela relevantní. To se bohužel nestalo, a tak ze státního rozpočtu bude muset být hrazena spousta důlních škod, na které nebudou v těch fondech peníze. Velmi aktuální to bude brzy na Ostravsku, protože tam minimálně některé šachty budou zavřeny a bude třeba zahladit následky důlní činnosti. Blížím se k závěru. Já to v žádném případě nezpochybňuji. Navíc ekonomické výsledky v Polsku při pokusech o podobnou činnost nejsou povzbuzující. Jsem proti tomu, aby se zkoušela nějaká těžba v Povltaví. Zkoumali jsme možnost těžby ve Zlatých Horách, tam to nevychází ekonomicky. Ekologický problém by nebyl. Pak dlouhá léta se žádný uran těžit nebude, možná dokonce nikdy. Čili to nejsou věci, které by byly pro aktuální řešení. Závěrem bych chtěl ještě jednou poprosit o podporu tomu kompromisu, který se rodil docela těžko. V opačném případě, kdyby nebyl ten zákon schválen, tak podotýkám, že zůstává v kompetenci ministra průmyslu a obchodu zvyšovat poplatky vyhláškou.
Děkuji za slovo. Jen velmi krátce. Já s vámi z hlediska odvodové teorie, pane ministře, souhlasím, že se jedná o poplatek, nikoliv o daň. Souhlasím také s tím, že u normální vlády to laik pozná podle toho, jestli to předkládá resortní ministr, že jsou poplatky, nebo daň, což předkládá ministr financí odpovědný za daňovou legislativu.
Nyní tedy dostane prostor pan zpravodaj se svým závěrečným slovem.
Je docela vybilancovaný i směrem k problémům, které se týkají černého uhlí, tedy důlní činnosti hlubinné. To by byla škoda.
Děkuji. Zeptám se dalších zpravodajů jednotlivých výborů, které projednávaly tento tisk, zda mají zájem vystoupit. Paní poslankyně Aulická? V tom případě budeme hlasovat.
Děkuji za slovo, jdu na to. Poté bychom hlasovali postupně podle usnesení garančního hospodářského výboru následovně. Další hlasování by byl pozměňovací návrh B.
Děkuji za slovo. Vzpomínejte si, pane premiére. Problém je akorát v tom, že tady máme politické vzpomínky a máme jenom ty negativní. No a politickou odpovědnost od roku 1989 převzalo několik politických stran na vládní úrovni a v politickém příšeří těchto politických stran ve spolupráci s tím nejhorším, co tyto strany měly, nám zbohatl jeden muž, který nám sem teď chodí kázat. Chováme se jako neandrtálci!
Děkuji a prosím s faktickou pana ministra Mládka. Připraví se pan poslanec Fiedler.
Především na pana poslance Bendla skrze vás. Kdyby to bylo osobní, tak bych se nesnažil vyřešit ten problém skrze energetický zákon. Já jsem systémový člověk. Já to ctím a tak vedou moje kroky. Proč se jí do toho nechtělo? Z jednoduchého důvodu. Ale zároveň tedy se do něj moc nehrnou, protože jakmile ho vydají, tak samozřejmě bude použito ve všech arbitrážích a soudních sporech, které se v té věci vedou. To dělá tu věc těžkou. Nicméně my jsme udělali po určité diskusi to, co jsme udělat museli. Děkuji.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Klán, po něm paní poslankyně Hnyková - všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Chybí tam samozřejmě Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako další regulátor. Nad tím je potřeba se zamyslet. Poukazoval jsem na tento problém, že nastane někdy v budoucnu, a je to tady. Vyhneme se zbytečně dalším komplikacím.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Dozvěděli jsme se, že paní Vitásková odjela na dovolenou. Myslím si, že to byla dovolená řádná. To je v pořádku? Tohle je normální v naší zemi?
Prosím, máte slovo.
Hezké už odpoledne. Já si neodpustím dvě krátké poznámky a budu velice stručný.
Nyní s faktickou pan premiér a připraví se pan ministr průmyslu.
Poprosil bych prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Kučeru, aby věnoval možná jeden dva večery a přečetl si, jak to bylo za Topolánkovy vlády, jak to bylo za Fischerovy vlády, jak se vypisovaly podpory obnovitelných zdrojů v té době z hlediska Energetického regulačního úřadu a co dělalo a nedělalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v těchto letech. To byla kritická léta. Nejprve došly důsledky, a pak se ty důsledky řešily. Ani v jednom z těchto let nebyla ve vládě sociální demokracie. A naopak, my tady v opozici, i když jsme byli v opozici, tak jsme se snažili v době, kdy tady byla Fischerova vláda, urychlit schválení novely energetického zákona, které následně umožnilo snížit ty nepřiměřené podpory, které byly vypsány v době Topolánkovy vlády. Podařilo se je snížit. V čem byl ten problém? To, co je další věc, je, proč ty nároky nejsou notifikované Bruselem, proč ty staré věci nedokázala za tři roky Nečasova vláda notifikovat. Zbylo to až na nás, my ten problém řešíme.
Tady zazněla některá naprosto nepravdivá tvrzení. Energetický regulační úřad nevypsal podporu na obnovitelné zdroje na letošní rok na základě nařízení vlády. Tak to nebylo. Rovněž bych také nezpochybňoval to, že ta podpora byla vypsána legitimně. Neskrývám, že jsem tomu rád, že to udělali. A ještě jedna věc. Není také pravda, že Brusel sdělil, že podpora je nepřiměřená a nelegální. Jediný problém, který tam zbývá, je to, že tam vznikla překompenzace díky tomu, o čem mluvil pan předseda vlády, že nejméně po tři roky bylo zřejmé, že ceny solárních panelů jsou nízké, nebylo na to reagováno a ty výdělky byly nepřiměřené. Pak došlo k tomu, že se toto částečně rektifikovalo tzv. solární daní. To je jediná otázka, která zbývá - jestli tato rektifikace, určité omezení té zjevné překompenzace, je dostatečná, nebo nikoliv.
Já bych požádal, a můžeme tu debatu zkrátit, ať vystoupí pan premiér a řekne, jak situaci bude řešit. A nelze říkat z formálně právního hlediska. To prostě zákon nezná přece. Tak pane premiére, tak jak se vracíte rád do minulosti, tak já bych vás poprosil, abyste řekl současnost a nejbližší budoucnost, jak zabráníte tomu, aby Česká republika se nedostala do obrovského finančního problému.
A pak tady zazněla konstrukce, že snad paní Vitásková má být sesazena kvůli tomu, že nechce vypsat neoprávněnou podporu. Tady zaznělo, že to po nás požaduje Evropská komise. Tak to je taky nesmysl. Určitě ne a měli bychom používat pravdivé informace.
Prosím pana zpravodaje pana poslance Urbana, po něm se připraví pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Za prvé ten problém se netýká zákona o podporovaných zdrojích, který byl schválen skutečně v roce 2004, ani pozměňovacího návrhu, který údajně předložila poslankyně sociální demokracie, protože poslankyně sociální demokracie žádný takový návrh nepředložila.
Já jsem rád, že tady zazněla ta slova, že je třeba postupovat a vracet se do minulosti, od pana premiéra, a zaznělo tady také to, že se to vlastně točí kolem notifikace. Aspoň já to tak tedy vnímám. A já jsem si pročítal nějaké informace, nějaké dokumenty.
Čili formálně právně to tak nepochybně je a formálně právní tradice je v naší zemi samozřejmě silná. Z věcného hlediska je to složitější. Jediný rozdíl by tam byl, že předpokládám, že by byl vybrán člověk, který není obviněný, případně trestně stíhaný.
Teď má prostor faktická poznámka pana poslance Bendla. Po něm s přednostním právem pan předseda Černoch a pak se snad dostane na řádně přihlášeného pana poslance Kučeru.
Je to zastíráno různými právními analýzami a podobně. A měli bychom se tímto řídit.
Pokud dáváte přednost panu poslanci Kučerovi, tak to samozřejmě možné je.
V prvé řadě si musíme říct, o čem se tady bavíme. Ten chaos, který do toho vnesla vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše, je zapříčiněn zejména tím, promiňte mi to slovo, zpackaným služebním zákonem. Dokonce jsme byli napadáni z obstrukcí. To, že je služební zákon špatný, totiž neslyšíme pouze na případu Energetického regulačního úřadu. Já samozřejmě nerozporuji podporu obnovitelných zdrojů jako takových. Já rozporuji formu a to, že tato podpora absolutně zdiskreditovala obnovitelné zdroje v očích veřejnosti. To je jediná možná cesta, jak se z toho dnes dostat.
Důvodů, proč je navržen dřívější odchod horníků do důchodu, je v předloženém materiálu uvedeno mnoho. Dovolte mi jen uvést ten nejdůležitější. Tím jsou zdravotní důvody. Kdo osobně poznal práci v dolech, ví, že tuto práci rozhodně nelze srovnávat s pracovním procesem jinde. Jejich zdraví je prokazatelně horší než u jiných sociálních skupin obyvatelstva. Zhoršení je z důvodu dlouhodobé expozice prachu, opotřebení pohybového aparátu, poškození nervů, vazů a další vlivy. Ti museli ukončit pracovní poměr bez kompenzace životních nákladů a se zdravotním posudkem, který je téměř vyloučil z možnosti se uplatnit na pracovním trhu. Toto bylo potvrzeno i analýzou Ministerstva zdravotnictví provedenou v současné době. Důležité je také říct, že možnosti rekvalifikace či uplatnění horníků této věkové skupiny na pracovním trhu jsou dnes dle vyjádření úřadů práce opravdu nulové. Tito lidé si dle mého názoru zaslouží výhody i v rámci důchodového systému. Dovolte mi ještě zmínit, že mě opravdu mrzí, že tento návrh přes opakované sliby pana ministra Andreje Babiše horníkům, bylo to celkem třikrát, při projednávání opakovaně narážel především na nesouhlas Ministerstva financí. Důkazem mého tvrzení je dopis náměstka Jana Gregora z 23. ledna 2015, kterým sdělil hornickým odborům za pana ministra, že s návrhem nesouhlasí. Věřím, že stejně jako mnoho jiných zde přítomných pochopí, že 45 let života, aktivního života prostě v dole nikdo fárat nemůže a že hledat po aktivní službě v dole další práci s podlomeným zdravím je téměř nemožné. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký večer. A já zde rozhodně nezpochybňuji, že jejich povolání je velmi náročné a nelze jej vykonávat právě do toho věku odchodu do důchodu, nicméně takových profesí je celá řada a my bychom se tedy měli zabývat tím, proč pouze horníci mají mít své vlastní ustanovení v rámci zákona o důchodovém pojištění. Navíc je velmi nespravedlivé vůči ostatním důchodcům, kteří vlastně předčasné důchody horníků mají zaplatit. Předdůchod není státní důchod. Předdůchod můžete pobírat jen tehdy, máte-li na svém doplňkovém penzijním spoření, což bylo dříve penzijní připojištění, naspořeno dost peněz a máte pár let před důchodem. Výhodou je především to, že stejně jako v předčasném důchodu stát za vás platí zdravotní pojištění. Nicméně o tom není v návrhu zákona ani slovo. Návrh zákona by měl obsahovat právě zapojení zaměstnavatelů horníků a případně i dalších profesí, které budou vyhodnoceny jako podobně rizikové či náročné. Zaměstnavatel by tím vlastně platil za rizikovost profesí osob, které zaměstnává. Děkuji za pozornost.
Nerozumím jedné té formulaci.
Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Čím bych začal? Já si myslím, že problematika odchodů horníků do důchodu se řeší řadu let a tady nezaznělo to, že již dneska mají určité skupiny horníků nárok na předčasný odchod.
Já vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Kudela.
Řešíme mimořádnou situaci, mimořádný problém, který si asi vyžaduje mimořádné řešení. Lidová strana podporuje tento návrh zákona.
V tento moment nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru, kdy organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Přivolám kolegy z předsálí ohledně hlasování. Vezmu to tak, jak jsem viděl přihlášky, nejprve tady pan poslanec Laudát. Před hlasováním vás odhlásím, ale nejprve nechám načíst návrhy dalším výborům.
Já navrhuji ze zcela pragmatických důvodů rozpočtový výbor.
Já navrhuji zdravotní výbor.
Děkuji vám. Není tomu tak, v tom případě budeme postupovat tak, jak byly návrhy načteny. Eviduji vaši žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru k projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas a nepřikázali jsme k projednání žádnému z dalších výborů tento tisk. V rozpravě zazněly dva návrhy, jeden na zkrácení na 30 dnů od pana poslance Šincla a dále o prodloužení o 20 dnů o paní poslankyně Maxové. Takže nejprve budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby bylo projednání prodlouženo o 20 dnů. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh o prodloužení lhůty na projednávání byl zamítnut.